Už z toho samého vidíte, že je možný dvojí výklad, respektive výklad restriktivní a extenzivní. Nicméně vy jste politička a my máme tu výsadu, to privilegium, posoudit takové jednání politickou optikou. A to se mně nechce, protože nesdílím vaše politické názory v tomto směru a nikdy je sdílet nebudu. Na druhé straně plýtvání trestní represe na případy, jako je váš, považuji za vysoce nebezpečné a opravdu by mohlo dojít k tomu, že by se nám trestní represe zpolitizovala. A to, co tady řekl pan poslanec Ondráček, to mě také velmi samozřejmě mrzí. Odvolává se i na paní ministryni Benešovou. Můžete si myslet, že jsem velmi naivní. Já stále doufám, že je to možné jenom v těch kruzích, o kterých hovoříme jako o organizované kriminalitě, nebo kruhy, ve kterých se nikdo z nás nepohybuje. Takže já si nemyslím, že by až na absolutní výjimky bylo možné v České republice si objednat trestní stíhání. A ty výjimky bychom neměli považovat za pravidlo. Ale to s tímhle případem nemá tolik moc společného. Já si tím jista nejsem, ale jsem si jista tím, že pokud ji vydáme, riskujeme, že bude zproštěna a stane se z ní oběť. Politická oběť. Protože se řekne, že ona byla trestně, ona byla kriminalizovaná za svůj politický názor.
Pan poslanec Foldyna se hlásí s faktickou poznámkou z místa.
Já bych chtěl k tomu, co řekla paní kolegyně Válková, říct jednu poznámku, paradoxně v tom problému tu pozitivní. Nedávno jsem sledoval vývoj na Slovensku a jeden poslanec ze slovenského parlamentu byl obviněn. U nich je trošičku jiný zákon. Kandidoval v dalších volbách z posledního místa dané kandidátky.
Pan poslanec Ondráček se také hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.
Víte, já jsem tady také stál a také jste rozhodovali o mém vydání za verbální trestný čin. Ano, věřím. Protože to, co jsem slyšel o tom, co je smyslem mého trestního stíhání, tak smyslem je zavřít mi hubu. Takhle to mělo být řešeno. Je tady řada poslanců, kteří by možná mohli vyprávět.
A nyní paní poslankyně Šafránková. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A zamysleme se nad nimi.
To je daň, která v podstatě nemá odůvodnění. Je zhruba v polovině zemí Evropské unie. A neplatí ji většinou právnické osoby, které to obejdou tím, že si prodají obchodní podíl. A teď jsme v situaci ale jiné. My jsme v situaci, kdy hledáme způsob podpory ekonomiky a hledáme v podstatě možnosti, jak podpořit třeba i tento trh. A to jsem řekla v každém vyjádření. To znamená, že nebyl důvod, aby cokoli zmrzlo. Odpovídali jsme na stovky dotazů od občanů. Prostě řekli jsme jasně: nebojte se, kupujte, kupujte, podepisujte smlouvy. To znamená na převody, kde účinky vkladu nastaly do konce prosince 2019, to znamená povinnost podat přiznání a zaplatit daň byla do 31. března. A asi jste zaznamenali, koho to zajímá, že na základě mandátu vlády jsem generálním pardonem posunula splatnost těchto daní a lhůtu pro podání přiznání do 31. srpna letošního roku. A dokonce tam je vyjádřeno, že pokud by to někdo zaplatil stejně v tom mezidobí, tak mu ta daň bude vrácena. Úroky z úvěru, to podle mě není podpora vlastního bydlení. A ti nemohou žádný úrok uplatnit. On na stejnou částku dosáhne po nějakých 30 letech. A zase na to nedosáhne každý. Takže já si myslím, že my jsme se zavázali rušit daňové výjimky. Pár jsme jich zrušili. A netýká se to současných smluv. A netýká se to samozřejmě ani refinancování. Pokud někdo refinancuje, tak také mu ta smlouva doběhne. A ještě jsme zapomněli. Je tam prodloužení časového testu. To je takový jakýsi balíček, který jsme do toho zakomponovali.
Poprosím o klid v sále.
Já už tu debatu tady nechci dál prodlužovat, ale nemůžu nevystoupit, protože mám před sebou usnesení vlády z konce roku 2017, která vyslovila s tím naším původním návrhem nesouhlas. Tato daň má v našem daňovém systému dlouholetou tradici a v různých podobách je obvyklá ve většině zemí Evropské unie. Kolegyně, kolegové, já jsem ráda, že paní ministryně prozřela, že paní ministryně pochopila, že návrh občanských demokratů je úžasný a skvělý, a že ho dneska podporuje.
Paní ministryně chce reagovat.
Jenom jednu větu. To všechno platí, paní poslankyně. To všechno platí. Já proti tomu neprotestuji. My jsme teď v jakési ekonomické krizi. Chceme do ní dát likviditu. Takže to je ten důvod.
V tuto chvíli se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Přistoupíme tudíž k hlasování. Zahájil jsem hlasování. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nejpozději do 11 hodin je proto nutné k ústním interpelacím podat přihlášky.
A tento politik nejmenované strany - určitě si to všichni dokážete najít na internetu - tak jeho trestní stíhání bylo zastaveno a je to prý jenom přestupek. Takže já zde vidím velmi zajímavé selektivní uplatňování práva. Jak je tedy možné, že tento autor článku, který napsal v podstatě totéž přímo do titulku, není stíhán? Každý si to vyhodnoťte podle sebe.
Teď tady mám dvě faktické poznámky.
Pěkné odpoledne. Nebo já ti tykám, nejsi v tom sama. No a ti fašisti, to zřejmě vychází na nás. A já bych chtěl pana kolegu Gazdíka vyzvat, aby nám řekl, v čem já se chovám jako fašista. A pokud mi to nevysvětlí, žádám od něj prosím omluvu.
Dobrý den. To je prostě veřejná informace, kterou lze využít i někde jinde. Zadruhé bych chtěl podotknout, že fašisti tady lítají běžně. Dneska byl fašistou nazván pan ministr Zaorálek. Takže jako ta diskuse je všeobecně... Za nacistu.
Prosím vás, snažně vás prosím, kontrolujme svoje vyjadřování.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, po pár desetiletích se konečně po vzoru západní Evropy dopracováváme do skutečně orwellovského světa. To, že nás velký bratr sleduje na každém kroku prostřednictvím telekomunikací, internetu, ale také kamer po celé zemi, je již krutá realita. A když už nás velký bratr sleduje, tak také sleduje a kontroluje, co říkáme, co si myslíme, a za názory, které vybočují z řady, trestá. Co je špatného na prohlášení, že když zakazujeme do Evropy dovoz invazivních rostlin, tak bychom měli přemýšlet také nad zákazem dovozu invazivních migrantů v Evropě a nad stavem demokracie nepřátelských kultur? Je to svatá pravda a právo každé země bránit svou kulturu.
Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty.
Já bych se tady chtěla důrazně ohradit proti tomu, že jsem nazvala někoho fašistou. A prosím všechny kolegy, aby si nezaměňovali pojmy fašismus a nacismus.
Nicméně oba ty termíny se tady objevují velmi často.
Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček a připraví se pan poslanec Jaroslav Holík.
Muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU. Podpis paní kolegyně, poslankyně Karly Maříkové.
Dobré odpoledne opět. A nyní je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Birke, připraví se paní poslankyně Jarošová v rozpravě.
Paní kolegyně, vaším prostřednictvím , prosím, nepokřikujte na mě. Já jsem také pozorně poslouchal a choval jsem se disciplinovaně. Jste dáma, chovám se slušně k vám tedy i já. Na druhou stranu musím říci, a ještě jednou opakuji, nebudu replikovat vaše slova, ale znova opakuji, ministr vnitra neřídí policii. Jestli se vám to líbí, nebo nelíbí, prostě to tak je. Takže jenom abychom si dokázali představit, a také prostě nebrečím a neříkám, že ministr to na mě posílá, ať už to byly jakékoliv politické strany za těch deset let, co dělám starostu. Prostě to tak není. Já pevně věřím ve stát a věřím v tuto chvíli v systém. Předpokládám, že vyvolám tím zase řadu dalších technických, ale takový už jsem já. Děkuji za pozornost.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Maříková.
Děkuji. Já musím reagovat na pana kolegu Birkeho, protože on je poměrně nový člen výboru pro bezpečnost. A možná bych doporučila panu Birkemu, aby se zeptal pana Hamáčka, jak na to tehdy na výboru pro bezpečnost pan ministr reagoval. Pan ministr uznal, že to je chyba, že to tam je, stejně tak jako to uznali jeho kolegové, a ta debata tam probíhala velmi vyhroceně. Byla tam - teď jsme si to oživili s panem místopředsedou Maškem, vzali jsme si zápis - byla tam právě diskuze i s předkladatelem toho návrhu, tedy s ministrem vnitra a s jeho kolegy, konkrétně s panem ředitelem odboru Bačkovským, kteří uznali, že skutečně v tom rozsahu, jak to tam bylo, to tam být nemělo.
Nezneužívejme policii. Já si nesmírně vážím práce našich policistů. Oni to neřeknou otevřeně, oni taky nemůžou, ale mají toho plný zuby. My jsme tady na čtyři roky. Oni tam budou dvacet let, nebo třicet let budou dělat svoji práci, ti policisté. Já je vyzývám: Hoďte jim to na hlavu těm politikům, nebojte se! My si váš vážíme, my víme, že s tím také nesouhlasíte! Celá řada soudců i státních zástupců toho má plný zuby, že se tady vymýšlí takovéhle pseudokauzy! Pseudokauzy, o kterých se pravda, pravda se prohlašuje za zločin. To už tady všechno bylo. Vy se nebojíte? Maříková jenom řekla to, co si většina lidí myslí. My jsme biologicky úplně stejní lidé jako ti, kteří žijí v Africe. Ano, jsme úplně stejní lidé. Ale kulturně, společensky a nábožensky jsme úplně jiní! My nezpochybňujeme právo Afričanů na jejich život v Africe. Nevměšujme se do toho. A já se nechci plést Somálcům do toho, jak mají žít. Somálec ví nejlépe, jak má žít on. Maďar zase nejlépe, jak má žít Maďar. Snažme se pochopit a snažme se být stejní. Proč bychom se do toho vměšovali? Aby naše kultura byla zachována. Aby židovství a křesťanství v Evropě bylo tím nosným náboženstvím. Před třiceti lety jsem si myslel, že to skončilo. Neskončilo to. Lítá tady fašista sem, fašista tam! Nacista sem, nacista tam! Že se nestydíte před těmi miliony těch mrtvých z Mauthausenu a z těch front, kteří za to bojovali! Vždyť je to všechno úplně jinak. Je tady jenom a jenom zájem globálního kapitálu, aby prosperoval, aby měl nemyslící masu, a my tomu podléháme. Nevydám Karlu Maříkovou! Nevydám nikoho z vás, kdo máte nějaký názor. Můžete ho mít byť jiný, byť jiný, ale je to názor, a to je ta svoboda. Svoboda, to nejcennější, co jsme kdy mohli získat. A proto vám děkuji za to, když se postavíte k tomu, že tu Karlu Maříkovou dneska nevydáte. To je ten dílčí kousek z té mozaiky svobody.
Prosím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu fakticky. Já si myslím, že by bylo dobré jít k věcnosti a konzistenci projevu a ne ke zvyšování hlasu a překřikování, protože ono k ničemu v zásadě to překřikování nevede. Druhá věc. Ale už od toho rána je to velmi nešťastné. Já myslím, že ta oblast byla opravdu v dějinách lidstva velmi temná. Ta oblast si nezaslouží, aby byla připomínána po stránce těch pojmů, které zaznívají. Zaslouží si to, co připomněla paní poslankyně. Ale ne ty tvůrce, ne ty násilníky, ne to zlo, které tady bylo. Zkusme se prosím vrátit k meritu věci. Každý budeme nějak hlasovat. Já si myslím, že přirovnávat žijící osoby k invazivním rostlinám je nechutné. Ale to si musí určitě ona vyřídit s tím, kdo ji kde podporuje, volí, to asi si nebude vyřizovat se mnou, a o tom je asi také nějaká demokracie.
Děkuji.
Nicméně rozumím tomu, že bychom neměli tady vystupovat a zbytečně to hrotit a zbytečně zneužívat nějakého takového tématu, kdy někdo zažaluje někoho za to, co řekl. No tak ho zažaloval. Měli bychom opravdu všechny spojovat.
A nyní jsme vyčerpali faktické poznámky, takže prosím paní poslankyni, aby se ujala slova. Připraví se pan poslanec Kobza.
Ale na druhou stranu je zase dobré si říci, co se stalo, a vyvarovat se toho, aby se to nedělo. A právě já se obávám, že ten bod, který tady dneska projednáváme, že se to trošku vrací právě do té historie. Já jsem z toho nic nezažila. A upřímně jsem za to ráda, že žiji v demokratickém státě, v demokratické době a mám právo říct, co si myslím. A to paní poslankyně Karla Maříková udělala a nemyslím si, že by za to bylo vhodné ji za to stíhat. Takže jsem ráda, že jsem tyto režimy tehdejší nezažila, a doufám, že ani nezažiji a že se toho vyvarujeme a nebude toto směřovat za ty roky znovu k takovýmto tendencím, protože nechci, aby to moje budoucí děti zažily, anebo to zažil kdokoliv, kdo díky bohu to nemusel zažít. Takže prosím, hlasujme proti vydání Karly Maříkové, stejně tak jako to udělám dneska já. A tímto bych jí chtěla vyjádřit samozřejmě podporu, protože je to hodná holka.
Navrhuji postup, abychom hlasovali o návrhu usnesení. Já bych nechal tuto proceduru odhlasovat. Budeme hlasovat o usnesení mandátového a imunitního výboru, které máte všichni před sebou na svých lavicích. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Víme, o čem hlasujeme. Zahájil jsem hlasování. Přistoupíme k projednávání bodu Prosím, pan poslanec se hlásí.
Při vydání mám na sjetině pro a hlasoval jsem proti. Nechci zpochybnit hlasování.